Lustrační zákon znemožňuje působení lidí ve státní správě na vyjmenovaných vedoucích pozicích těm, kteří se aktivně podíleli na prosazování a udržování tohoto režimu. Není pravda, že se to týká pouze spolupracovníků StB. Proto navrhuji jménem našeho klubu, aby Poslanecká sněmovna tento zákon zamítla již v prvém čtení.
Děkuji, pane poslanče.
Děkuji. Při projednávání ve Federálním shromáždění tento návrh zákona dostal úplně jinou podobu.
Kdo je proti? Bod číslo 15 je
K nedodržení lhůty došlo proto, že v důsledku rozpuštění Poslanecké sněmovny, která již tento návrh jako sněmovní tisk 1002 projednala v prvém čtení, nemohl být legislativní proces v loňském roce dokončen. Návrh tedy vláda předkládá v totožné podobě znovu. A nyní k vlastnímu obsahu novely. První z transponovaných směrnic prodlužuje dobu ochrany práv k hudebním nahrávkám. Aby hudebníci a zpěváci mohli mít užitek ze svých raných nahrávek i v pozdním věku, prodlužují se jejich práva k nahrávkám, na nichž účinkují, z 50 na 70 let. Stejně se prodlužují práva nahrávacím společnostem, které ovšem budou muset těmto umělcům poskytovat dodatečné odměny získané z užití těchto nahrávek během prodloužené doby ochrany. Změní se také počítání doby ochrany práv u hudebních děl s textem, jsou-li vytvořeny za účelem společného užití, jak je to typické u skladeb populární hudby nebo u oper či muzikálů. Doba ochrany neskončí v těchto případech dříve než za 70 let od smrti posledního z autorů.
Já se omlouvám a znovu prosím předsedy poslaneckých klubů zejména, aby šli příkladem, a ministry a předsedy politických stran, i na pravici prosím, jestli by byli tak hodní a šli si to vyřídit ven. Děkuji vám velmi mnoho.
Transpozice této směrnice si vyžádala i jednu změnu zákona o oceňování majetku, jelikož pro účely oceňování všech majetkových práv souvisejících s právem autorským zákon zatím počítá s dobou 50 let. Kromě definice osiřelého díla se zavádí výjimka z výlučných autorských práv ve prospěch kulturních a vzdělávacích institucí a veřejnoprávních vysílatelů. Tyto instituce s posláním ve veřejném zájmu tak budou moci při splnění daných podmínek osiřelá díla a zvukové záznamy digitalizovat a zpřístupňovat na internetu. Vážené kolegyně a kolegové, vláda z důvodu řízení zahájeného Evropskou komisí proti České republice navrhla Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s tímto návrhem zákona již v prvém čtení. Celková délka řízení proti České republice může sice trvat déle než rok a může se tedy zdát, že je zde stále ještě dostatečný časový prostor, přesto se domnívám, že zkrácené projednání je na místě. Jak jsem již předeslal, novela je výhradně transpoziční. Současně bych vás rád ujistil, že Ministerstvo kultury již aktuálně připravuje další novelu autorského zákona. Při jejím projednávání pak jistě bude prostor k uplatnění vašich případných návrhů směřujících k ostatním ustanovením. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji panu ministrovi.
Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl stručnou zpravodajskou zprávu k danému návrhu zákona. O tom určitě je třeba vést debatu, nicméně na druhou stranu nám nezbývá nic jiného, než tuto evropskou úpravu vsunout, přijmout, transponovat do našeho právního řádu. To znamená, veškeré licenční povinnosti a jiné se takto budou o 20 let prodlužovat. Hlavním důvodem je to, že se prodlužuje průměrný věk výkonného umělce, a proto má mít právo na delší ochranu.
Nyní budeme hlasovat o zkrácení lhůt na projednání ve výborech o 30 dnů. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Aha, děkuji.
Jinými slovy, kdo hlasuje pro tento návrh usnesení, hlasuje pro vydání, kdo hlasuje proti tomuto návrhu usnesení, hlasuje proti vydání.
Děkuji, pane zpravodaji. Budeme pokračovat bodem číslo
Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych uvedl návrh zákona o zdravotnických prostředcích, který vypracovalo Ministerstvo zdravotnictví. Mnohé případy však poukazují na nevyhovující stav v této oblasti. Bohužel v současné době těmito informacemi nedisponuje nejen laická i odborná veřejnost, ale ani příslušné orgány státní správy. Stávající právní úprava dále vykazuje zásadní nedostatky jak z pohledu systematiky, tak na úrovni definic a provázanosti s jinými právními předpisy. Celá řada dílčích oblastí nemá stanovena žádná závazná a především jasná pravidla. Některé činnosti ovlivňující bezpečnost pacienta nejsou legislativně upraveny vůbec. Jedním z hlavních důvodů takovéhoto hodnocení je absence funkční právní úpravy. Druhým je roztříštěnost regulátorů, neboť zdravotnické prostředky dnes reguluje sedm samostatných orgánů státní správy. Evropská unie klade na Českou republiku, jakož i na ostatní členské státy velké množství legislativních i exekutivních požadavků, kterým však stávající zákon o zdravotnických prostředcích nemůže dostát. Předložený materiál je, jak jsem již uvedl, identický s návrhem zaslaným předchozí Poslanecké sněmovně, přičemž v mezidobí nedošlo k žádné legislativní změně. Zároveň bych chtěl požádat Poslaneckou sněmovnu o možnost prodloužení lhůty na 90 dní.
Komplexní řešení problematiky zdravotních prostředků je zásadním problémem Ministerstva zdravotnictví. Skupina všech prostředků je na rozdíl od léčiv množinou velmi různorodých výrobků.
Právní úprava odborného zajišťování příčin leteckých nehod. Návrh dále v návaznosti na dlouhodobou koncepci obsahuje zpřesnění v oblasti správního řízení a vazeb na správní řád. Dochází k vypuštění neodůvodněných odchylek od správního řádu a dále k precizaci odchylek odůvodněných. S ohledem na rozsah změn dochází v návrhu i k revizi správního trestání, zejména s ohledem na rozsah správních deliktů navrhuje přehlednější uspořádání správních deliktů.
Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se zatím přihlásil jeden poslanec. Prosím pana poslance Antonína Seďu.
Vybraná varianta ochrany civilního letectví před protiprávními činy určuje Úřad pro civilní letectví k ověřování civilní spolehlivosti. Tato varianta je ovšem přísnější, než požaduje unijní předpis. Navíc si vyžádá zvýšené náklady ze státního rozpočtu a posílení počtu pracovníků na úřadě. Ochrana civilního letectví před terorismem je obzvlášť významným veřejným zájmem, dotýkajícím se nejen vnitřní bezpečnosti státu. Zákon mimo jiné upravuje povinnost provozovatele letiště mít schválený bezpečnostní program letiště a ten opět schvaluje Úřad pro civilní letectví na žádost provozovatele. V souvislosti s rozsáhlými změnami v oblasti správního trestního zákona rozděluje se devátá část zákona na tři hlavy, přičemž první hlava upravuje státní správu v civilním letectví, druhá státní dozor a třetí správní delikty. Chci upozornit na skutečnost, že náklady vzniklé v souvislosti s úkony Úřadu pro civilní letectví, které nejsou zpoplatněny podle zákona o správních poplatcích, budou hrazeny formou náhrady nákladů správního řízení, to je náhradou skutečně vynaložených nákladů. Toto ustanovení může zjišťováním příčin leteckých nehod, při nichž nedošlo k usmrcení osob a incidentů, pověřit na žádost právnickou osobu, která je způsobilá zajistit řádný výkon těchto činností. Novela zákona také zavádí pro tuzemské letecké dopravce povinnost vypracovat plán pomoci obětem leteckých nehod a jejich příbuzným, včetně finanční pomoci. Problematické se jeví zejména navýšení poplatků pro získání typového osvědčení či schválení typové způsobilosti letadel či jejich částí. Vážené kolegyně, vážení kolegové, závěrem svého vystoupení chci podpořit postoupení zákona do druhého čtení, s tím ovšem, že by bylo vhodné v rámci druhého čtení upravit některá ustanovení a výši správních poplatků s ohledem na zachování konkurenceschopnosti českých leteckých výrobců a provozovatelů letounů. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Seďovi.
Aby se předešlo spekulacím a možným budoucím rizikům, přijala tento návrh zákona, který upřesňuje postup účtování a výběru zmíněné ceny. Byl tam návrh na schválení v prvním čtení.
Děkuji za slovo.
Ptám se, kdo souhlasí s procedurálním návrhem pana předsedy Sklenáka. Kdo je proti tomuto návrhu?
Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dobrý den. Pan ministr řekl, že by to chtěl udělat nějak jinak, tedy projednat řádně a zkrátit lhůty. Pan ministr to sám rozhodnout nemůže, musela by to udělat vláda.
Děkuji, pane poslanče. Já se zeptám, kdo se hlásí do obecné rozpravy.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Jestli může pan ministr k tomu podat nějaké bližší vysvětlení. Neměl jsem možnost tento návrh podrobně prostudovat, ale mé informace jsou takové, jaké jsem před chvílí sdělil, takže jsem velmi rád za to, že tento zákon bude projednáván ve standardním režimu.
Děkuji. Chce pan ministr reagovat? Ano.
Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já bych chtěl z tohoto místa ujistit, že tento zákon v žádném případě neřeší garance ceny elektřiny za případnou dostavbu Temelína.
Další přihlášky do obecné rozpravy nemám, tak ji tedy končím. Ano, chápu to stejně. Návrh je pouze na přikázání hospodářskému výboru.
Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně poslankyně, milí kolegové poslanci. Dovolte mi, abych vás po dobrém obědě přivítal u pokračování dnešního jednání. Dostáváme se k bodu osm, který jsme ráno schválili jako pevně zařazený bod, jako první bod dnešního odpoledního jednání.
Pokud to nebude úplně všechno podle toho, co jste řekl, tak se předem omlouvám. To je velmi důležité. Za čtvrté - ochrany civilního letectví před protiprávními činy, zejména terorismem. Druhý takový významný bod. K realizaci tohoto zákona. Tento návrh zákona zajišťuje aktualizaci správních poplatků na úseku civilního letectví novelizací zákona o správních poplatcích. Vypracování tohoto návrhu zákona předcházela dlouhá a pečlivá příprava zahrnující konzultace s odbornou veřejností. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji panu ministrovi.
Předložená novela zákona, nebo návrh zákona, především zajišťuje adaptaci práva Evropské unie, tedy přímo použitelné předpisy Evropské unie a tím jsou nařízení. Právní úprava poskytování leteckých navigačních služeb v tzv. jednotném evropském nebi.
Víte, tohle je problém toho, že to není otázka stran, stranické příslušnosti. A pak se možná posuneme dál. Ale jinak je to mlácení prázdné slámy.
Děkuji, pane poslanče.
Děkuji za slovo. Pan poslanec Opálka přesně předvedl to, před čím předseda mé politické strany varoval. Člověka, který věrně sloužil zájmům Československé republiky. Nevím, kde vůbec berete odvahu to srovnávat se současností. A nedivím se, když to říkají komunisté. Myslím si ovšem, že ostatní demokratické strany a demokratické síly by to měly odmítnout jednotně.
S další faktickou je přihlášen pan poslanec Plzák.
Vážená paní předsedající, vážení kolegové, kolegyně, nechtěl jsem vystupovat, dopředu avizuji, že budu hlasovat pro zamítnutí tohoto návrhu, ale chtěl jsem něco říct. Komunistická strana Československa byla označena za zločineckou organizaci, tudíž její funkcionáři byli v podstatě zločinci, když to tak vezmu zkráceně. Mým prarodičům tato strana zničila rodinné podnikání, které budovali několik desítek let, takže v rodině osobní zkušenosti máme. Ale bylo zde avizováno, že někdo, kdo byl někde zapsán v nějakých seznamech, selhal. Proč stejně neselhali ti, kteří podepsali aktivně přihlášku, kteří se stali členy této zločinecké organizace? A proč před nimi nebyla naše společnost po revoluci chráněna? Je to proto, protože jsou ve vašich stranách, jsou v těchto stranách, jsou ve všech stranách.
Pan zpravodaj má přednostní právo.
Děkuji. Ale to, co nám tady přece představitelé komunistické strany navrhují, se vůbec netýká agentů Státní bezpečnosti. Nezapomínejme na to!
Prosím pana Schwarzenberga s přednostním právem.
Upozorňuji, že uvedenou změnu chemického zákona měla projednávat již minulá Sněmovna. Proces schvalování byl výrazně pozdržen rozpuštěním této Sněmovny. Termín pro implementaci je také 14. února letošního roku. Čili z tohoto důvodu doporučuji Podotýkám, že uvedené doporučení bylo konzultováno se Svazem chemického průmyslu.
Děkuji panu poslanci za jeho zpravodajskou zprávu. Otvírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli neeviduji žádnou přihlášku. Ptám se tedy, kdo se hlásí do obecné rozpravy. To je věc, kterou bychom měli projednat v podrobné rozpravě. Prosím, dám vám pak slovo v podrobné rozpravě. Přednesu tedy návrh usnesení a zároveň přivolávám naše kolegy z předsálí. "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 67 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení." Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti? Konstatuji, že tento návrh byl přijat. Zahajuji tedy podrobnou rozpravu o tomto návrhu zákona a poprosím pana zpravodaje, pakliže se chce přihlásit do podrobné rozpravy, aby nás seznámil se svými návrhy.
Dámy a pánové, mám jenom dotaz. Mám tu část, kterou jsem již načal, číst ještě jednou, nebo můžu pokračovat?
Já vás, pane zpravodaji, poprosím, abyste přece jenom to přečetl ještě jednou a pokračoval.
A ostatní body budou přečíslovány.
Děkuji panu poslanci. Protože jsme zrovna načítali legislativně technický návrh a vyslovujeme se zákonem souhlas pouze v jednom čtení. Takže prosím o klid pány poslance. Jistě každý zaznamenal legislativně technický návrh pana zpravodaje. Hlásí se někdo dál do podrobné rozpravy k tomuto návrhu zákona? Není námitka. Děkuji. Kdo je proti? S legislativně technickou úpravou jsme vyjádřili souhlas. Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona.
Chci tedy říct, že tento zákon je samozřejmě v rozporu s evropskými normami, které se týkají diskriminace jednotlivých osob ať už z důvodu pohlaví, víry, politického přesvědčení nebo politické organizovanosti, případně etnické přináležitosti nebo sociálního statusu. Pojďme si tedy položit otázku, k čemu to slouží. Slouží to pouze k tomu, aby tady byl nějaký politický nástroj, který umožňuje určité skupině nebo určité politické orientaci se snáze vypořádat s těmi, kteří mají jiný politický názor, protože nemusí mluvit o tom, kdo co dělal, ale kde byl evidován. To je realita. Tak si to přiznejme a chovejme se podle toho. Já na nikoho nenaléhám, aby hlasoval tak nebo onak. Jenom považuji za potřebné, když tak hovoříme o tom, jakou součástí demokratických států v Evropě a Evropské unii jsme, abychom se chovali odpovídajícím způsobem v této Evropě, odpovídajícím způsobem k těmto garantovaným, ústavně zaručeným svobodám a právům. Ano, v této sněmovně bude rozhodovat většina, jako u všech ostatních zákonů. Z jednoho prostého důvodu. Protože minimálně vůči několika osobám, které tady zasedají, se tento argument používal. To je neodmyslitelný a neoddiskutovatelný fakt. V tomto ohledu si dovolím nikoli argumentovat věcně, to si nechám například na druhé čtení, podle toho, jakým způsobem se vypořádáme v prvním čtení s tímto návrhem. Ale v každém případě, jestli chcete, abych tady citoval rozhodnutí Mezinárodní organizace práce v Ženevě z roku 1991, tak jak zavazovala Českou a Slovenskou Federativní Republiku, můžeme to zkusit. Jestli chcete znát stanovisko mezinárodních organizací, jako je Rada Evropy, jako jsou organizace, které se zabývají lidskými právy, ano, můžeme je tady citovat.
Vážené kolegyně a kolegové, myslím si, že tento zákon je vnímán drtivou většinou politických klubů zde v Poslanecké sněmovně samozřejmě vysoce politicky a pejorativně. A lustrační zákony měly dobu určitou, stanovenou jako základ své platnosti. Až politická reprezentace v roce 2000 rozhodla o tom, že nebude limitována jejich platnost.
Děkuji, pane poslanče, a prosím pana poslance Kalouska.
Děkuji za slovo, paní předsedající.
Samozřejmě to bude mít vliv na náklady, které následně zaplatí konečný uživatel. To je třeba také zde veřejně přiznat a takto to říci. Co považuji za dobré a co asi není sporné, a už to také bylo řečeno panem ministrem, je snaha sjednotit rozdílnou délku počítání doby u těch děl, kde je více autorů - hudební autor a potom autor textu. Takže si myslím, že toto je dobré ustanovení, které povede k odstranění některých problémů, které souvisí s počítáním, řekněme, té majetkové autorské ochrany, když je autorem více osob, někdo píše text, někdo skládá hudbu. Co je také důležité a co také zde bylo řečeno, já to kvituji, je nová právní úprava užívání tzv. osiřelých děl. V praxi vzniká problém proto, protože pokud není znám ten, kdo je držitelem majetkových autorských práv, pak těžko mohou být vydávány licence a těžko s takovýmto dílem může být nakládáno. Myslím si, že je dobře, že se o osiřelých dílech takto hovoří a zavádí se takováto úprava. Dámy a pánové, tolik tedy má stručná zpráva a lehký komentář k předloženému textu zákona. Potvrzuji zde slova pana ministra, že se jedná opravdu o čistou transpozici. Proto samozřejmě záleží na vás, zda tento návrh schválíte již v prvém čtení.
Děkuji panu zpravodaji. Než otevřu obecnou rozpravu, mám tu dvě omluvy. Z dnešního jednání se omlouvá pan ministr Jiří Dienstbier a od 17 hodin paní poslankyně Putnová z osobních důvodů. Otvírám obecnou rozpravu, do které jako první mám faktickou poznámku paní poslankyně Putnové.
Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, dámy a pánové. Myslím, že pan ministr nás dobře provedl historií a osudem této předkládané novely a ukázal, že už jsme se s ní v prvním čtení v minulém volebním období setkali. Tato novela byla přikázána k projednání výboru pro vědu, vzdělání, mládež, kulturu a tělovýchovu. Jsem přesvědčena, že si zaslouží řádné projednání, jakkoliv jsme byli seznámeni s tím, že jsme v určitém časovém presu. Proto musím vyslovit nesouhlas s tím, abychom už v prvním čtení chválili tuto novelu. Tímto vyslovuji veto dvou poslaneckých klubů TOP 09 a ODS se schválením předložené novely už v prvém čtení.
Kdo se tedy hlásí dál do obecné rozpravy? Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání tomuto výboru k projednání. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko.